Buďte tak hodní, argumentujte věcně a pravdivě, nebo pojďme už hlasovat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na svého předřečníka, a to na ten plakát, který na váš příkaz musel sejmout pan ministr Babiš, neboť i to je projev poslance, byť nonverbální. Systémová změna by skutečně měla reagovat na zrušení daňové reformy, kterou my jsme nastartovali. Jistě si vzpomínáte, že vzhledem k tomu, že jsme chtěli zajistit důchod budoucím generacím, nastartovali jsme důchodovou reformu a tu jsme chtěli financovat částečným navýšením DPH. Poslanci TOP 09 tento návrh předloží, protože na rozdíl od populistického desetistupňového piva je to návrh logický a systémový.
A nyní prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan ministr Babiš a po něm pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Já poprosím pana poslance Volného, aby vás nerušil při vašem projevu. Prosím, pokračujte.
A ta částka těch 18 mld. tedy by měla být vybrána navíc. Já teď pominu můj názor na EET, mimo jiné je pořád stejný. Souhlasím s tím, že daně se platit mají.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 dnes bude hlasovat pan poslanec Velebný. Těmito sněmovními tisky jsme se znovu zabývali dne 22. ledna, kdy jsme přerušili sloučenou rozpravu. S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Faltýnek. Já děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru.
Než řeknu, co chci, paní místopředsedkyně, jestli byste nechala odstranit ten transparent. Nejsme na mítinku politické strany, tak bych prosil, aby ten transparent zmizel. Jinak to budou dělat všichni a ani nebude vidět, kdo se hlásí do rozpravy.
Prosím, máte slovo.
Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové - Někteří tu byli opakovaně, jen pan předseda Kalousek zde byl asi pětkrát. Jaké bylo ale naše překvapení po prostudování stenozáznamu - vystoupení bylo mnoho a politických frází také mnoho, ale argumentů, na které bych mohl reagovat, bylo v těch pěti hodinách diskuse jako šafránu. A já chci říci, že je to škoda. Já chci znovu apelovat na tuto Sněmovnu. Prosím, argumentujte, argumentujte třeba ostře, ale věcně. Pokud chcete, zkuste vyvracet argumenty, které jsem zde uvedl já, ale opět fakty, zdroji, reálnými informacemi, nikoli vašimi dohady a ideologickými proklamacemi. A pokud to nejde, pojďme o tomto zákonu už konečně hlasovat. Já zde chci znovu ocenit kolegy z opozice, kteří do této diskuse vnášeli věcné dotazy a připomínky. Ano, o tomto zákonu je potřeba diskutovat, je potřeba argumentovat. Já bych se chtěl jenom pana poslance Koníčka zeptat prostřednictvím paní předsedající, co by dělal, kdyby mu příslušná smlouva byla předložena bez příloh, zda by mu to nevadilo. Já jsem si jistý, že by mu to vadilo, protože přílohy jsou podle článku 17.10 této smlouvy její nedílnou součástí. A znovu opakuji, že příloha číslo 2 obsahuje utajované informace. Pro úplnost jen dodávám, že nejde o smlouvu o zajištění provozu, ale smlouvu o dodávce a implementaci aplikace elektronické evidence tržeb, která byla uzavřena 17. dubna 2015 mezi výše uvedenými smluvními stranami. Pan náměstek Hejna konstatoval, že pokud by předali materiály s informacemi v nějakém stupni utajení na veřejném jednání kontrolního výboru, tak by se mohli vystavit nebezpečí, že prozradili utajované informace. Co se týče zmíněné smlouvy se státní pokladnou, ta sice má nastavený termín plnění, ale veškeré práce jsou pozastaveny a předpokládáme, že v nejbližší době dojde k revizi tohoto smluvního vztahu. Kontrolnímu výboru byla pravděpodobně nedopatřením zaslána marketingová studie STEM, protože došlo k nepochopení písemné žádosti pana Koníčka zaslané před jednáním výboru, nepochopení ze strany mých úředníků. Důvodem, proč jsme sáhli k tomuto řešení, které není v praxi státní správy obvyklé, byly eskalující útoky a výrazné zpolitizování a zmedializování věcné i technické roviny celého projektu, které dosáhlo až úrovně zastrašování zaměstnanců státní správy. Policie nás vyšetřuje, protože jsme utratili pár korun na projekt, který přinese 18 miliard každý rok. My nechceme, aby byl tento klíčový projekt ohrožen účelovým napadáním údajně nezákonného postupu. V tomto období bude vybudováno a otestováno technické řešení, tedy centrální IT systém elektronické evidence tržeb.
Prosím, abyste nepokračoval, počkáme, až se hlouček vlevo rozpustí, přestane diskutovat, protože opravdu hladina hluku byla vysoká.
Každopádně aby vše bylo uvedeno na pravou míru a dostatečně konkrétně, generální ředitel Finanční správy pan Janeček, který je pověřen realizací projektu EET, bude neprodleně kontaktovat pana poslance Koníčka, respektive kontrolní výbor, aby aktivně objasnil a zodpověděl všechny dotazy členů tohoto výboru. Pokud se jedná o studii BDO, začal bych jejím vznikem. Pro úplnost dodávám, že nejvyšší nabídková cena dosahovala částky kolem 2 milionů korun. A jaký byl smysl této studie, kterou zde opozice prezentuje jako svatý grál a úhelný kámen projektu? Takže jsme posunuli o půl stránky, za to se strašně omlouváme. Chápu, že se opozice drží této velice podstatné okolnosti, samozřejmě myslím to ironicky, protože jsou již na pokraji argumentační propasti a platí staré známé pořekadlo "tonoucí se stébla chytá". Pan poslanec Kalousek se minule chytil několikrát a předpokládám, že v tom bude dále pokračovat. Rovněž chybné součty jedné z variant nákladů projektu ve studii nehrají zásadní roli. Běžně je součástí každého projektu projektové řízení. A i v případě EET existuje technický tým, který zabezpečuje právě technickou stránku EET. Výstupy tohoto týmu se promítly do důvodové zprávy k zákonu. Takže ano, vstupní náklady na systém EET jsou charakterizovány v důvodové zprávě a jsou vyčísleny na 370 milionů korun a provozní náklady na 170 milionů korun. Náklady vychází z odhadovaných částek v době sestavování rámcového rozpočtu EET a tento bude zpřesňován. A jak správně důvodová zpráva uvádí, jedná se o maximálně možné náklady, přičemž se předpokládá, že v zadávacích řízeních vysoutěžíme nižší cenu. Rád bych podotkl, že už od počátku jsem byl pro plné zveřejnění studie BDO. Bohužel se jednalo pouze o mé přání. Ministerstvo financí jako úřad postupuje a musí postupovat výlučně podle právních předpisů a v rámci posouzení žádosti o zveřejnění úředníci dospěli k závěru, že ve zveřejnění části studie brání obchodní tajemství označené ze strany společnosti BDO. V tomto ohledu Ministerstvo financí nemohlo postupovat jinak, v případě zveřejnění by se vystavilo možnému soudnímu postihu.
Proč se tímto nezabýváme prioritně? Proč tady trávíme tolik hodin času, které tady pan vicepremiér říkal minule?
Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra s faktickou poznámkou.
Takže my to chceme vrátit. Naše koaliční vláda přišla se snížením DPH na léky, knihy, dětskou výživu. Takže dlouhodobý cíl je snižovat daně. Pravice navyšovala daně. Už minulý rok jsme přišli o 22 miliard, ale vybrali jsme o 72 miliard navíc. Snižovat daně a mít maximálně dvě sazby. Stejný cíl jako snižovat deficit, nenavyšovat zadlužení. A to se nám daří. Takže snižujeme daně.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, mně se velice obtížně reaguje na ty lži a demagogie z úst ministra financí Andreje Babiše. Já tedy budu pouze reagovat na to vystoupení, kde zmiňoval mé jméno a mé povídání o Slovinsku. Zavedení online pokladen přineslo slovinskému ministru financí Dušanu Mramorovi smůlu. Od 2. ledna 2016 by sice měli všichni podnikatelé na pokladnách účtovat, daňoví úředníci ale musí tolerovat, že si tři čtvrtiny obchodníků ještě nestihly potřebné přístroje pořídit. Dva týdny a dva dny po zavedení pokladen musel navíc Mramor rezignovat. Tak to je ten slovinský úspěch Andreje Babiše. Nevím, jestli bude taky kadeřnicím pan ministr Andrej Babiš zlevňovat tu výčepní desítku, to sudové pivo. To je výsledek toho balkánského pokusu, který tady zavádí Andrej Babiš. To jsou konkrétní čísla. A toto je ta demagogie a lež, kterou nám tady Andrej Babiš neustále předvádí.
Děkuji a nyní s faktickou pan ministr Babiš.
Děkuju za slovo. Dušan Mramor je stále ministr financí Slovinska. Minule jsem s ním mluvil a přinesu vám fotku.
To byly pro tuto chvíli faktické poznámky. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Paveru s řádnou přihláškou. Námitka? Pokud je to procedurální, můžete.
Dobré ráno. On se mě ptal, jestli jsem vyčerpal celých svých deset minut, že to tak bere. Já jsem se proti tomu ohradil, že jsem celých svých deset minut nevyčerpal. Proto si myslím, že bych měl mít možnost dokončit svůj projev. Takže dávám námitku a žádám Sněmovnu, aby mi bylo dovoleno dokončit svůj projev.
Tak já to udělám jinak. Je tady požadavek o hlasování. Svolám kolegy z předsálí. Proti? Hlasování končím. Pane poslanče, já to beru tak, že máte deset minut, protože Sněmovna vám umožnila vystoupit. Takže máte svých deset minut. Prosím pokračujte a poprosím sněmovnu o klid. Prosím.
Tak to jste velkorysost sama.
Děkuji za slovo. Kolega Vácha byl důsledný a využil celých deset minut, nicméně je to dobře, protože on v podstatě hovořil o podobném, o kterém jsem hovořil já, že my tady pořád budeme honit ty malé věci, ty malé firmy. Ale budeme honit ty malé a ty velké necháme, těch si nebudeme všímat, protože se jich bojíme. Přesně o tom hovořil velmi správně kolega Vácha, on neříkal nic jiného, než jsem říkal předtím já. Já jsem čekal na vystoupení pana vicepremiéra o tom, jak je to s tím pivem. To je ta systémovost. Ano, a my budeme mít větší DPH na pivo než na vodu? Tím neříkám, že těm živnostníkům, těm provozovatelům restaurací a hospod bychom měli pomoct, ale určitě jiným způsobem, zjednodušením agendy, zjednodušením systému, ve kterém se pohybují, a ne tímto naprosto nesystémovým krokem.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Komárka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem si sepsal 30 argumentů, které tu padly. Dá se dokázat, že to je pouze 30 argumentů, které se neustále opakují. Tak já začnu to čtení, do jedné faktické se mi to nevejde, tak pak vystoupím znova. Omezení svobody podnikatelů - zaznělo nejméně dvakrát. Administrativní zátěž zaznělo nejméně třikrát. Větší zatížení pro podnikatele, finanční i životní - padlo nejméně pětkrát. Poctivec je předem pokládán za zloděje. Nástroj na sběr dat, která může zneužít kdokoliv - padlo jedenáctkrát, přátelé. V Chorvatsku to nefunguje - padlo nejméně třikrát. Chybí potřebné analýzy - padlo nejméně dvakrát. EET zvýší nezaměstnanost - teď to znovu zopakoval pan Vácha, takže nejméně pětkrát.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Vácha také s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl především poděkovat panu poslanci Komárkovi, že tak krásně shrnul ty argumenty. Já si myslím, že 30 argumentů proti je, myslím, docela dost. Myslím, že pan poslanec Martin Komárek tak i nakonec učiní, protože ty argumenty, těch 30 argumentů, jak on říká, je naprosto zásadních. Teď musím dát trochu za pravdu panu ministru Andreji Babišovi. To znamená tolik z mé strany upřesnění a tolik z mé strany také jistá omluva směrem k Andreji Babišovi. Takže skutečně pan ministr financí Slovinska Mramor je ve funkci, nicméně pravda je, že svou rezignaci podal.
Svou omluvu z dnešního jednání ruší pan poslanec Syblík. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se paní poslankyně Adamová, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
To si myslím, že je důležité, to si myslím, že by tady mělo zaznít. Takže nechoďte nám s počtem argumentů, my je známe, my o těch argumentech víme.
Prosím, máte slovo.
To je sice hezké, že vám analytický tým zpracoval seznam těch argumentů, ale důležitější by přece bylo, aby vám zpracoval to, jestli nejsou relevantní. Mě mrzí, že teď tady zrovna není ani pan ministr, když projednáváme tento bod.
Ano, děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Novotného. Prosím, máte slovo.
Možná by bylo dobré, kdyby nám pan kolega Komárek někdy ukázal výstup té agentury Zubr a Karafiát - já bych si dal pozor na to Zubr, to je značka piva a v době, kdy navrhujete to zlevňování, tak by v tom mohl být konflikt zájmů. Statistiku téhle agentury ohledně vystupování vašeho pana ministra financí v prvních dvou letech jeho působení v téhle Sněmovně. Poslouchali jsme to tady několik let, tak nás teď za těch několik desítek případně opakovaných argumentů nekárejte.
Hlavním příspěvkem k dosažení takového prostředí příznivého pro malé a střední podniky tedy musí být změna vnímání úlohy podnikatelů. Jinými slovy, političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko. Z důležitých cílů podpory malého a středního podnikání obsažené v tomto dokumentu vybírám alespoň: Vytvořit prostředí, v kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno. Nebo - přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků. Nástrojem se má stát snížení administrativní zátěže podnikání. Na souvislost návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb s tímto a některými dalšími dokumenty Evropské unie upozornila ve svém stanovisku ze dne 28. května loňského roku Legislativní rada vlády. Z tohoto stanoviska cituji: "Na druhé straně návrhem zákona zaváděná povinnost evidence tržeb dopadá zejména na malé a střední podnikatele, které zatěžuje dalšími administrativními požadavky." V této souvislosti je třeba zmínit, že Evropská komise se vyjádřila v tomto smyslu, že malé a střední podniky jsou klíčovým hráčem evropského hospodářství, a v roce 2008 představila ucelený rámec jejich podpory, Small Business Act, který měl a má umožnit růst malého a středního podnikání. Též z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že vnitrostátní opatření, která činí výkon základní svobody usazování méně atraktivním, musí být nezbytná a přiměřená. Podpora rozvoje malého a středního podnikání je také jedním z bodů programového prohlášení vlády, která by měla v této souvislosti podnikat kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. S ohledem na výše uvedené i po následném projednání návrhu zákona Legislativní rada vlády má nadále významné pochybnosti, zda zavedení povinnosti evidence tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie uvedených výše, totiž s politikou podporování malých a středních podnikatelů, a zda opatření doprovázející jejich zavedení, která by měla minimalizovat související administrativní zátěž podnikatelů, jsou dostatečná. Pochybnosti tedy nezaznívaly jen z řad opozice, ale přímo z vládních řad. Z výše zmíněného stanoviska Legislativní rady vlády se předkladatel nevyrovnal ani s další závažnou výhradou, která se týká zvýhodňování některých druhů tržeb pouze na základě vymezení subjektu, jemuž tyto tržby plynou. To považuje Legislativní rada vlády za diskriminační a ve svém důsledku za negativně dopadající na hospodářskou soutěž.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím kolegy, aby se ztišili, protože se znovu zvýšila hladina hluku ve sněmovně.
Nakonec už je těsně před přestávkou a ve škole to tak bývá, že těsně před přestávkou bývají studenti neklidní. Nicméně na cestu ještě tedy k zamyšlení dva citáty. "Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele." A pak ještě citát poslední: "Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele. Budeme se přitom inspirovat zkušeností lídrů v této oblasti, například Nizozemskem." Místo Nizozemska tady máme Chorvatsko.
Omlouvám se, že jsem vám skočila do řeči, ale ten hluk byl poměrně velký. Já poprosím ten hlouček vlevo... Ano, děkuji. A nyní eviduji dvě faktické poznámky.
Skutečností je, že za první dva roky vlády, protože on to používá i PR směrem k veřejnosti, nepostavili jste, nedokončili jste žádný ani kilometr dálnice. Teď už to jsou, ale v době dokončení to byly pouze rychlostní silnice. A byl jsem to já, kdo inicioval novelu toho zákona. Takže ať už se nechlubí tím, že to je jeho zásluha, jeho práce. Kdyby býval tenkrát pan Prachař poslouchal naše pozměňovací návrhy, tak jsme si mohli rok ztráty výkupu pozemků odpustit. Bylo to nefunkční. A není pravda, že to bylo to, s čím přišel Babišův ministr. Byla to poslanecká iniciativa na základě toho, že pan Prachař způsobil ztrátu dvou stavebních sezon. To jenom tak na dovysvětlenou. Doufám, že tuto dohodu dodržíte. Děkuji za pozornost.
Ano, pane poslanče. Já tento návrh přednesu a nechám ho potom hlasovat. Počítám s tím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl závěrem, protože jsem začínal jako první, tak jsem si myslel, že by bylo vhodné, kdybych... Nicméně bych chtěl poděkovat přístupu, který jste zvolila na začátku jednacího dne, že jste vyslyšela moji prosbu a dala jste hlasovat o mojí námitce, takže jsem mohl znovu vystoupit. A Sněmovně bych chtěl poděkovat za to, že mi umožnila vystoupit těch dalších deset minut.
Poprosím sněmovnu o klid, vpravo i vlevo, abychom mohli důstojně dokončit dnešní jednací den.